A nyní prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy, poté hlasování o návrhu na tajnou volbu.
Nikdo se nepřihlásil, ani se nyní nehlásí. Rozpravu končím a budeme hlasovat o provedení volby tajné. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh tajné volby jsme schválili a přerušuji projednávání tohoto bodu. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
V Kontrolní radě Grantové agentury se nacházíme ve druhé volbě v prvním kole. Zbývá tedy obsadit ještě dvě volná místa v této Kontrolní radě Grantové agentury. Nominace pro Sněmovnu v tomto případě zajišťuje školský výbor. Na výzvu místopředsedy školského výboru poslance Karla Raise bylo doručeno celkem pět návrhů od právnických osob zabývajících se výzkumem a vývojem. Navrženi jsou Pavel Boštík, Robert Čep, Stanislav Labík, Václav Rejholec a Vladimír Smejkal. I v tomto případě volební komise navrhuje volbu tajnou.
Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikdo není přihlášen, nikdo se nehlásí. Rozpravu končím a budeme hlasovat o provedení tajné volby. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Přerušuji projednávání tohoto bodu. A máme zde poslední volební bod. Jde o Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Technologické agentury České republiky
Děkuji. Na jedno místo, které budeme obsazovat, bylo výzkumnými a vědeckými organizacemi navrženo šest kandidátů - Robert Čep, Marek Hodulík, Martin Kobert, Vlasta Radová, Silvie Skyvová a Jan Váně. I v tomto případě, pokud někdo bude zvolen, tak mu jeho období začne dnem volby a je čtyřleté. I zde prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy a poté hlasování o návrhu na tajnou volbu.
Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí. Rozpravu končím a budeme hlasovat o tajné volbě. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh jsme schválili.
Volebních lístků je hodně, takže dáme delší čas.
Pak nemůžeme provést tajnou volbu.
To se omlouvám. Nebyli jsme pozorní při tom hlasování. My vám ten lístek nebudeme tedy vydávat. Tato jedna volba dnes nebude provedena.
Pokud se to týká hlasování, tak pak ano. Ano, rozumím tomu. Dám hlasovat o návrhu na zpochybnění hlasování. Přivolal jsem poslance už před chvílí do sálu, tak aby byli přítomni. Dámy a pánové, prosím o klid. Zazněl zde návrh od pana poslance Juránka na zpochybnění hlasování. Týká se to našeho posledního hlasování na tajnou volbu ve věci jmenování člena Kontrolní rady Technologické agentury. Takže dám hlasovat o námitce. Kdo je proti? Přihlášeno 132 poslanců, pro 129, proti nikdo. Návrh byl přijat. A budeme tedy hlasovat znovu o návrhu, abychom tuto volbu provedli tajně. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat, takže volbu můžeme provést tajně. Ptám se ještě pana předsedy, jestli chce nějak posunout časy. Já se také omlouvám za nepozornost při vyhlašování výsledků.
Chceme, aby ti, kteří na to mají, měli minimum překážek a naopak to pro ně bylo atraktivní dále studovat. Aby měli zájem.
Jen v reakci na pana poslance Válka. Já jsem to zmiňovala ve svém úvodním slově.
Druhá je taková poznámka k té debatě, která zde byla a týkala se návrhu SPD. Stačilo tam tuto jednu větu přidat, že maximálně může dosáhnout částky 10 000 korun, a potom bychom pomohli těm příjmově nejhorším. Moje žena se starala delší dobu, než měla, o děti, máme tři děti, takže byla s dětmi o tři roky déle doma. Když vážně onemocněl její tatínek, tak s ním byla dva roky doma a potom devět roků se svou maminkou. Výsledkem toho je, že moje žena nemá průměrný důchod, přestože byla zaměstnaná jako ekonomka v bance. Ta druhá záležitost, to znamená investice do dětí, ten, kdo má a vychová děti, a my jsme se ženou děti opravdu vychovali, tak by měl mít i nějakou míru zásluhovosti. Ne v tom duchu, jak je to psáno v tom důchodovém zákoně, ale tak jak je to uvedeno, tak jak je to podle skutečnosti. Když mu to někdo umožní, měl by za to mít také nějaké ocenění. Proto prosím, protože komise je vždycky jen takovým tím poradním orgánem, aby tento podnět byl určitým způsobem zpracován, až se bude dále hledat cesta pro to, jak spravedlivě rozdělit a přidělit důchody těm, kteří mají důchody velmi nízké. Chci jen říci, že zcela určitě tento návrh na zvýšení důchodů podpořím.
V rozpravě jsme stále.
Děkuji za slovo.
Zahajuji hlasování. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu. Ptám se nyní pana navrhovatele, zda chce vystoupit před otevřením rozpravy.
A nyní k tomu aktuálnímu bodu. Cílem je novelizace některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Ten byl schválen v roce 2016 a jeho cílem je elektronizace a celková zásadní modernizace procesu tvorby vyhlašování právních předpisů. Děkuji vám za pozornost.
Prosím, máte slovo.
A myslím si, že to je jediné sporné místo, které tam máme s ministerstvem. Co považuji ovšem za velmi důležité, je apelovat na Ministerstvo vnitra, aby věnovalo maximální pozornost bezproblémovému... Aktuálně na základě implementační analýzy není dostatečná součinnost ve vztahu ke Kanceláři Poslanecké sněmovny a ke Kanceláři Senátu, kde probíhá už několikáté kolo dopisování ohledně toho, aby tyto instituce měly dostatečné podklady pro vypsání veřejných zakázek, které jsou nezbytné k zprovoznění těchto systémů.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu. Do rozpravy, jak už jsem avizoval... Pardon, omlouvám se, rozpravu jsem otevřel. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Já jsem tedy nežádal o přednostní právo, nicméně jsem myslím řádně přihlášen, takže to není nic proti ničemu.
Mám pár hesel, která ráda používá vláda, jejíž je členkou: eGovernment, eČesko, digitalizace, zjednodušení, elektronizace. Mám pro paní ministryni dobrou zprávu. Já myslím, že je velmi pravděpodobné, že až tento návrh zákona postoupíme do Senátu, že horní komora zopakuje svůj návrh z loňského roku, naši senátoři to budou iniciovat. Já jsem nekritizoval větu, že od 1. ledna nebudou připraveni. To mi tam chybí. Tomu já i rozumím. Tomu bych i rozuměl.
Už opravdu jen velmi krátce.
Pokud se nikdo nehlásí z místa, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Paní ministryně? Pan zpravodaj? Pane zpravodaji, máte slovo.
V případě, že by C byl přijat, tak tento návrh by byl nehlasovatelný.
Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti?
První návrh je návrh paní poslankyně Golasowské - 500 korun za každé vychované dítě. Garanční výbor nepřijal stanovisko.
Můžeme druhý návrh.
Garanční výbor nepřijal stanovisko.
Děkuji vám.
Garanční výbor nepřijal stanovisko.
Děkuji vám. Další návrh.
Garanční výbor nedoporučuje.
Kdo je proti? Nyní tedy můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona. Kdo je proti? V hlasování pořadové číslo 42 z přítomných 178 pro 178, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Nicméně ten návrh používá termín vychované dítě. A samozřejmě tedy pokud by takto byl schválen, tak by ta pětistovka měsíčně náležela nejen matce, ale i otci. A chci upozornit, že pokud by tento návrh byl schválen, tak rozpočtové dopady už v prvním roce by byly 30 miliard korun. Čili to jsou nedostatky pozměňovacích návrhů, na které jsem cítil potřebu upozornit. Ale prosím vás ještě chvíli o pozornost, protože vám chci sdělit ještě jednu věc.
Já vám rozumím, pane zpravodaji. A protože jde o důležitou věc, jsme ve třetím čtení, požádám sněmovnu o klid, aby pan zpravodaj mohl dokončit své vystoupení v rozpravě, abychom ho nemuseli opakovat v závěrečném slovu. Prosím, pokračujte.
A pozměňovací návrh C paní poslankyně Golasowské není od ledna 2020 proveditelný. Tolik tedy vyjádření České správy sociálního zabezpečení a já vás jen prosím, abyste při svém rozhodování o podpoře jednotlivých pozměňovacích návrhů to, co jsem zde uvedl, vzali v potaz.
A znovu žádám sněmovnu o klid. Máte slovo, pane předsedo.
Já jsem samozřejmě pro první možnost. Vloni jsme slyšeli plno výmluv, které tady tlumočila paní ministryně s tím, že stát není schopen zjistit, kdo už je 25 let v penzi, a kdo ne, protože na to není připraven informační systém. Rok se sešel s rokem - paní ministryně, jsme to schopni zjistit po tom roce, nebo jste neudělali vůbec nic? Ale je to ta samá situace. Je tady nějaký návrh, který může, nebo nemusí získat politickou podporu, a už zase dopředu slyšíme od úředníků, že to nejsou schopni realizovat. A to je chybný postup. To je potřeba. Pak ta debata je racionální.
Faktická poznámka pana zpravodaje a poté přednostní právo paní ministryně.
Já musím zareagovat na pana poslance Stanjuru a musím se v tomto zastat České správy sociálního zabezpečení. Například u paní poslankyně Golasowské jsem četl - pozměňovací návrh není od ledna 2020 realizovatelný. To je přesně to, o čem hovoříte. A oni v tom vyjádření jasně píší, kolik by toho času na to potřebovali, a to není nic, za co bychom je měli kritizovat, protože pokud si uvědomíme, že je skutečně potřeba upravit aplikační programové vybavení, tak na tyto kroky je potřeba nějaký čas.
Já jsem to zmiňovala ve svém úvodním slově, pan předseda Stanjura tady asi nebyl, takže to mohu zopakovat. Přesně o tom byla ta debata, že pokud přicházíme s novými prvky v zákonech, tak potřebuje Česká správa sociálního zabezpečení nějaký čas na jejich realizaci. Takže přesně o tom bylo i moje vystoupení v úvodním slově. Jinak co se týká té debaty minulý rok. O tom byla ta debata.
Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Stanjury.
Pan předseda Michálek stáhl svoji přihlášku. Přihlášen je s přednostním právem pan předseda Stanjura. Mám zde přihlášku k faktické poznámce, nemohu dát slovo, protože nejsme v rozpravě. Prosím, pane předsedo.
Já bych jenom v krátké reakci na vystoupení pana poslance, předsedy klubu SPD Radima Fialy. Jak Martin Kupka, tak já jsme citovali. Neinterpretovali jsme nebo nedezinterpretovali jsme vystoupení paní Semína. Ze všech možných scénářů se mi jeví jako nejpravděpodobnější ten, jenž připouští podíl části mocenských struktur v rámci amerických elit na přípravě i provedení útoků. Tolik citace. On mluví o etnickém složení amerických neokonzervativců. Takže prosím, pokud citujeme, tak pak kritizujme ten citovaný výrok a ne něco jiného. Životopis pana Semína je určitě zajímavý. Nic takového jsem netvrdil, netvrdím, jenom jsem citoval.
S přednostním právem - nelze s faktickou poznámkou.
Jen krátká reakce na pana předsedu poslaneckého klub ODS Stanjuru. A potom nemusí docházet k takovým konfrontacím verbálním mezi námi. To si myslím, že přece by byla férová věc. Ale tím, že ho veřejnoprávní média nepozvala, je to, jako kdyby někdo z vás kandidoval na nějakou pozici, ale oni vás prostě nepozvali, abyste mohli lidem říct, co vlastně chcete, co jste ve svém životě dělal, zodpovídal se třeba ze svých činů. Tak to prostě není fér.
Je druhé kolo, takže nemusíme hlasovat. Takže mohu přerušit projednávání tohoto bodu na provedení volby. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení Panu předsedovi Kolovratníkovi dávám slovo. Ano, děkuji. Přerušuji tento bod. Dalším bodem je Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv Opět máme za sebou z 5. června prvé kolo.
V prvém kole na zástupce veřejného ochránce práv nebyl nikdo zvolen. Byli čtyři navržení kandidáti. Jsou to pan Stanislav Křeček, který byl Sněmovně navržen prezidentem republiky, a paní Markéta Selucká, která byla navržena Senátem.
Přerušuji tento bod. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
Zde se nacházíme ve druhé volbě, ale v prvním kole, ta volba tedy začíná znovu, protože předchozí už tři volby byly neúspěšné. Byli navrženi: František Bublan za sociální demokracii, Jiří Padevět za STAN, Mikuláš Pešta za Piráty a Eduard Stehlík za hnutí ANO. Zde připomínám, že Sněmovna kandidáty nevolí přímo, ale pouze je postupuje jako návrhy Senátu, a teprve z námi navržených kandidátů bude vybírat Senát. Je tedy teoreticky možné odeslat do Senátu až všechna čtyři jména. Nemusíme zužovat ten počet, můžeme označit kroužkem teoreticky všechny nominované kandidáty, v tomto případě tedy čtyři, kteří budou na volebním lístku. Volební komise navrhuje volbu tajnou dvoukolovou.
Děkuji. Otevírám rozpravu. Budeme hlasovat o navrženém postupu, tedy o tajné volbě. Zahajuji hlasování. Návrh na tajnou volbu jsme přijali. Přerušuji projednávání tohoto bodu. Dalším bodem je Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu
Nejsem šťastný z toho, že se vypouštějí ty části návrhu, které právě zasahují do jednacího řádu Senátu a do dalších zákonů, tak jak to navrhl pan poslanec Hamáček. Ale to je jenom poznámka na okraj.